Také děkuji. Omlouvám se nám pan poslanec Pojezný dnes od 17.30 hodin z pracovních důvodů do konce jednání. A prosím pana poslance Martínka.
Pokud ne, tak proto předkládám tento pozměňovací návrh. Kromě toho předkládám další úpravy daného osvobození výher, které právě mají případně zlepšit současný vládní návrh.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem tady vystupoval v obecné rozpravě, proto budu velmi stručný. To by bylo doprovodné usnesení. Vrátím se k pozměňovacím návrhům. Naším cílem je konformnější podnikatelské prostředí, zejména pro malé podnikatele a pro malé firmy.
Ještě jednou bych vás chtěl upozornit, že skutečně už začala schůze a není důstojné, když kolegyni nutíte, aby vás překřikovala.
A pokud se tedy týká právě toho zvýšení, tak jak si všichni vzpomeneme určitě i z minulého volebního období, tak to provázejí rozsáhlé debaty, které jsou většinou vedeny i v úrovni takových licitací, proč přidáváme zrovna o tolik, proč ne o víc, nebo proč ne méně. Já jsem přivítala to, že ministerstvo o tom chce dále jednat, že to považuje za důležité, a ještě více jsem přivítala to, že vy sami jste to považovali za tak důležité, že jste tomu dali takhle širokou podporu. Je to podobné u důchodů. Ten se ostatně už využívá zase jinak. Přístup k sociálním dávkám samozřejmě můžeme mít napříč politickým spektrem různý, ale myslím si, že zrovna v tomto případě, kde se jedná o dávku, která se týká často velmi těžce postižených lidí nebo lidí, kteří jsou velmi závislí na potřebách péče od dalších lidí, tak by měla být pro nás naprostou prioritou.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost diskutovat dnes tento bod. Příspěvek na péči, který byl zaveden v roce 2006, byl ve své historii navyšován celkem dvakrát, pokaždé pod vedením sociálně demokratické ministryně. To je dobré připomenout. Asi víte, že příspěvek na péči se poskytuje těm, kteří jsou závislí na pomoci jiných. V současnosti tuhle dávku pobírá každý měsíc zhruba 360 000 lidí. Zatímco v prvním stupni závislosti činí příspěvek na péči 880 korun a 3 300 u dětí, v nejvyšším, čtvrtém stupni činí dnes až 19 200 korun. Tato částka je poskytována těm nejvíce postiženým osobám, které současně nevyužívají pobytové sociální služby. Rodinám, které mají děti a nízké příjmy, se navíc zvyšuje příspěvek o dalších 2 000 korun. Počty příjemců příspěvku rostou od té doby, co byl zaveden, a to poměrně razantně. Nicméně já bych se zaměřila pouze na roky 2014 až 2018, což je pro otázku valorizace dostačující období. Jak jsem zmínila, je to poprvé, kdy se za dobu těch 13 let příspěvek na péči zvyšoval. Stejně tak rostly samozřejmě i náklady. Jen loni státní rozpočet vydal na příspěvek na péči 26 mld. korun.
Takový přístup podle mého názoru je problematický z hlediska ústavního práva, konkrétně z hlediska ústavního zákazu diskriminace a z hlediska ústavního zákazu retroaktivity. Takže to je k tomu vládnímu návrhu.
Děkuji za slovo. Takže v tom spočívá rozšíření tady té naší formy. Takže vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě v podrobné rozpravě přihlásím.
Připraví se pan poslanec Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Připraví se paní poslankyně Richterová.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Pokud mám odůvodnit tuto novelizaci, tak jde o to, že rodičovský příspěvek je určitou náhradou příjmu rodiče, který pečuje v době, kdy možnosti jeho pracovní činnosti jsou omezeny právě z titulu péče o malé dítě, a tato osobní péče je samozřejmě žádoucí.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes před polední přestávkou v obecné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.
To je ten paradox první. A to je také ten hlavní smysl toho zákona. Čili ten zákon má jedinou ambici - navýšit příjmy státního rozpočtu, jenom se to muselo marketingově zabalit do trošičku přijatelnějšího obalu, tak aby to tolik nekřičelo pro voliče vládních stran. Myslím si, že ten zákon je samozřejmě chyba. S tím já naprosto souhlasím. Nedělejme to. Na straně druhé si ale přiznejme, a to určitě přizná i paní ministryně, že zkrátka tu vrcholnou fázi hospodářského cyklu zkrátka za sebou máme, že vidíme v zahraničí poměrně velká rizika, ať už se to týká tvrdého brexitu, nebo pro nás ještě horšího zpomalování německé ekonomiky, a shodneme se, že ty nejlepší časy má česká ekonomika za sebou. A pokračujeme v té tradici, kdy české vlády provádějí procyklickou fiskální politiku. Myslím, že bychom se mohli inspirovat na Slovensku, kde rovněž cítí oslabování, kde rovněž vidí, že ta čísla hospodářského růstu budou slabší. Jaká je reakce našich slovenských kolegů na tuto novu hospodářskou situaci? Reakce slovenských kolegů je taková, že přichází s balíčkem, který snižuje daně tak, aby v té složité chvíli, v tom zpomalování, ekonomice pomohli. My děláme pravý opak. My chceme daně tímto zákonem zvyšovat. Čili děláme pravý opak toho, co bychom měli v nadcházející fázi hospodářského cyklu dělat. Navíc to děláme ve chvíli, zvyšujeme daně, kdy už díky této vládě je složená daňová kvóta na historicky téměř nejvyšší úrovni. S tím samozřejmě my a priori nemůžeme souhlasit. Nesouhlasím, nebo mám velké pochybnosti i s tím bojem se závislostmi. Co to znamená? Když jsem o tom mluvil na podvýboru, když jsme o tom debatovali, tak žádná taková analýza, která by tuto tezi vyvrátila, neexistuje.
Tak, jako je to u těch důchodů, jako se zohledňuje růst reálných mezd a inflace a přitom se to navyšování drží právě pod rychlostí výběru daní proto, aby stát měl nějaký manévrovací prostor, tak tento mechanismus by se nabízel k prověření i u příspěvku na péči. Protože jsou třeba ty důchody, u nichž to umíme. Je důležité si říct, že my jako zákonodárný sbor věnujeme strašný počet hodin - a když si vynásobíte ten počet hodin projednaných na zvyšování čísel tím, kolik nás tady je, a že bychom měli být v podstatě vrcholní manažeři... Ta myšlenka je opravdu prostá. A s tím bychom měli počítat i v zákonech, ne to řešit vždy zpětně. Naše země to umí, prokázala to na důchodech, prokazuje to na platech politiků.
Zároveň i toho, jakým způsobem k tomu přistoupili. Mám tam přece jen ještě pár otazníků. My jsme si samozřejmě, paní ministryně, všichni vědomi toho, že se jedná o nemalé rozpočtové nároky. Ale tady v tom případě mi přijde už dnes, po tolika měsících, které na to ministerstvo mělo, trošku nedostatečné, abychom se bavili takto vágně. Takže se chci zeptat na váš názor na to. A to je opravdu velmi málo na to, že se jedná o takto pro mnoho lidí životně důležitou dávku. Já bych chtěla poupravit, že za vlády Nečasovy tam došlo sice u jednoho stupně ke snižování, ale u dalších stupňů ke zvyšování. Opravdu, a to s vámi naprosto souhlasím, může přijít taková ekonomická situace, která se prostě projeví tak, že podle toho vzorce dojde naopak ke snížení té dávky. Ale můžeme říci, že je to pak mnohem spravedlivější, což je opět věc, ve které s vámi naprosto souhlasím. Protože pokud je daný valorizační mechanismus, je pro všechny předvídatelné, jestli tedy ta dávka spíše bude růst, nebo třeba stagnovat po nějakou dobu, nebo nedej bože dokonce klesat. Takže podle mě to splnění usnesení je takové trošku polovičaté. Máme polovinu volebního období. A to si myslím, že je docela dlouhý horizont. Takže prosím, abychom se dozvěděli odpovědi na ty konkrétní úvahy a termíny.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Na průběh rozpravy chce faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Juříček, poté paní poslankyně Richterová.
Dobrý den, dámy a pánové. Je potřeba si uvědomit, že žijeme spíš v době, která je cyklická. Jsem zvědavý, jakým způsobem pak ustojíme státní rozpočet.
Snažila jsem se tedy všem na sociálním výboru včetně paní ministryně vysvětlit, že o problému zneužívání dávek víme. Proto jsem se rozhodla předložit, byť vím, že se otevřela Pandořina skříňka a řeší se tu rodičovský příspěvek, předložit tento pozměňovací návrh, kterým můžeme vyslat alespoň malou vlaštovku například těm, kdo tyto dávky vyplácejí, že to chceme změnit, ale i těm, co tyto dávky zneužívají, a dát jim najevo to, že o tom víme a nebudeme to přehlížet. Přesto si ale myslím, že i tato malá změna může vejít v platnost dříve než čekání na celý legislativní proces, kterým připravovaná novela bude muset projít. Splnění podmínky hlášení k trvalému pobytu pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení se v běžné praxi ukazuje jako nevyhovující a nedostatečné. Konkrétně se například jedná o situace, kdy žadatelé o uvedenou nepojistnou sociální dávku odhlašují z trvalého pobytu osoby, které mají příjem. Znamená to, že se bude okruh společně posuzovaných osob stanovovat podle skutečného soužití osob v bytě a na základě zákonné vyživovací povinnosti. Při žádostech o dávku samostatným nezaopatřeným zletilým dítětem navrhuji, že se bude toto dítě vždy posuzovat společně se svými rodiči. Dále v této navrhované úpravě je posílena kontrolní role orgánů státní sociální podpory. Věřím, že alespoň touto malou změnou pomůžeme k aktivnímu řešení a předcházení zneužívání dávek příspěvku na bydlení. Jak nám bylo sděleno paní ministryní, vědí o tomto problému, nicméně chtěli to zakomponovat do velké novely. Tato právní úprava omezí nároky na státní rozpočet. Dojde, alespoň doufám, ke snížení počtu nebo výše vyplácené dávky a na rozpočty obcí a krajů tato navrhovaná úprava nebude mít vůbec žádný vliv. My o tom víme, ale nic pro to neděláme. Takže teď pro to můžeme udělat alespoň toto minimum.
Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Prosím máte slovo.
Dobrý podvečer, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub SPD od počátku projednávání této novely podporuje tu její variantu, kterou bychom mohli nazvat vyšší rodičovský příspěvek pro všechny. Pro všechny rodiče a hlavně pro všechny děti do čtyř let věku. V tomto smyslu jsem s kolegou Bauerem podala příslušný pozměňovací návrh, který pan poslanec načte v podrobné rozpravě. Já své zdůvodnění našeho postoje přednesu v závěrečném třetím čtení.
Myslím si, že tím jsou často motivováni kvalitní zaměstnanci, manažeři. Já myslím, že si logicky vybere to první. Bude záležet na těch podnikatelích, zaměstnavatelích, ale i veřejné správě, zda tu šanci využijí, nebo ne. Je bezesporu správné tyto typy vozidel používat ve veřejné dopravě, ale to nestačí ani k naplnění těch cílů. Já jsem použil větu v českém jazyce. Možná si pan poslanec něco koupí. Myslím, že musíme vyžadovat přesnost a přísnost. Nám to přijde jako rozumný návrh, jak motivovat firmy a zaměstnavatele, aby tento typ vozidel pořizovali. Protože když nebude infrastruktura, když to bude spíš drahé, tak kdo na to nakonec doplatí? Naše podniky. Říkám, Německo se už rozhodlo. Asi jste zaznamenali jejich klimatický balíček, 50 miliard eur na tři roky? Paní ministryně, představte si, 50 miliard, a oni mají přebytkový rozpočet. A my ne. To je pravda a je to dobře. Jsou na tom stejně, to znamená výborně, na rozdíl od státu. To je prostě pravda. Tam se nám to prostě nedaří. Podle mých informací jste dostala dopis z Ministerstva dopravy, že sebrali odvahu, nakonec vám ho poslali a chtějí peníze navíc, protože... Kolik si myslíte, že se příští rok zahájí akcí, nových akcí na silnicích a dálnicích podle návrhu rozpočtu, který přijde do pěti dnů do Poslanecké sněmovny? Ani jedna nová akce se nezahájí. A už vidím, jak skončí naše návrhy. Myslím, že to má jejich podporu. Já nerozumím, proč je proti. A věřím, že tento návrh má šanci, protože pomáhá zejména automobilovému průmyslu a jeho dodavatelům. My dlouhodobě zastáváme názor, že v oblasti této spotřební daně je dobré mít víceleté daňové plány, tak aby ten sektor a ten trh se na to mohl připravit a aby se také dal predikovat solidním způsobem příjem do státního rozpočtu. Dneska už je velký rozdíl mezi cenou krabičky v Polsku, na Slovensku a v České republice.
A tam by to mělo být postupně ze všeho, jak daň z nemovitosti, tak daň z příjmu fyzických osob, daň z nabytí nemovitosti a další. Přístup k informacím. Jak dalece se bude naplňovat katalog služeb. Budou samozřejmě další dotace a toto bychom opravdu rádi ukončili, aby lidé nemuseli vystávat před úřady. Já bych byl strašně rád, kdyby zůstal jeden jediný, a to občanský průkaz. A ta forma, kterou máme teď, v podstatě elektronického občanského průkazu, je ideální. Takže co vlastně bude výsledkem tady toho zákona?
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Kohoutek. Jako další je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Kupka.
Je to pozměňovací návrh, který usnadňuje zejména pořizování datových schránek tak, aby bylo možné obstarat datovou schránku na počkání na kontaktním místě veřejné správy. Zároveň zjednodušuje způsob, jak se k datové schránce dostanou další právnické osoby, a zjednodušuje i komunikaci mezi lidmi, mezi podniky prostřednictvím datových schránek. Další pozměňovací návrh je v systému zanesen pod číslem 3464, tímto se k němu hlásím. Je to pozměňovací návrh, který zajišťuje aktualizaci, zejména sjednocení termínů mezi těmi zákony, do kterých právě ten zastřešující zákon o právu občana na digitální službu vstupuje. Je to tedy dokument s číslem 3467, tímto se k němu hlásím. Děkuji mnohokrát. Tímto se tedy ke všem těm uvedeným dokumentům hlásím.
Dále navrhuji vypustit z toho zákona zdanění technických rezerv pojišťoven. Takže i pojišťovna, která drží rezervy na minimu toho, co po ní požaduje Česká národní banka, bude platit nějakou daň, která se navíc platí fakticky dopředu. My jsme otevřeni debatě o větším zdanění finančního sektoru, i když si myslím, že u bank je ten problém výrazně větší než u pojišťoven. Nicméně to technické provedení, které vláda zvolila, je extrémně nešťastné. Proto navrhuji toto opatření z tohoto zákona vypustit. V červenci se chystá zvýšit tuto daň Polsko. Takže je to taková drobná racionalizace tohoto opatření, a priori se zvýšením spotřební daně na cigarety nemáme vůbec žádný problém. Zdůrazňuji pouze u příjmu nad 20 milionů korun při prodeji cenných papírů. Mám za to, že podobně jako v Rakousku bychom měli redukovat počet daňových výjimek. Nevidím důvod pro to, aby byly prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun osvobozeny od daně z příjmu. Proto navrhuji, aby se na tento typ příjmů vztahovala daň jako na všechny ostatní.
Nyní přečtu jednu omluvu. Prosím.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych taky okomentoval pár svých pozměňovacích návrhů, které budu načítat. Každopádně kdyby nedošlo k racionalizaci původního vládního návrhu, tak i proto budu rád, aby byly přijaty některé pozměňovací návrhy, které řeší současnou problematiku vládního návrhu. Dále se jedná o pozměňovací návrh, který zavádí daň pouze z hodnoty převyšující daný limit, tedy 100 tisíc. Při tvorbě tohoto ustanovení byla opomenuta existence fáze pozdní registrace, stejně jako skutečnost, že některé turnaje mají více startovních dní. Takže to je jeden pozměňovací návrh, který určitě bude stát o vaši pozornost, protože nemá negativní rozpočtové dopady a de facto pomáhá řešit současnou diskriminující situaci hráčů především v online. Dle toho se následně může rozhodovat o postupu v dané hře. Hráč dále může pozorovat hru soupeře a hledat vhodnou strategii, případně též blufovat. Ve všech případech budu rád za vaši podporu pozměňovacích návrhů.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Bude ještě podrobná rozprava. Pan zpravodaj? Takže jako první vyzývám paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Václav Votava.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku.
Vážené členky, členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, jenom rychle. Já se musím zastat paní ministryně. Práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí běží. Včetně příprav, analýz, sbírání podkladů a návrhů na to, jak udělat systém nejenom sociálního zabezpečení, ale všechno, co s agendou Ministerstva práce a sociálních věcí souvisí. Není to pravda! Skutečně to není pravda. Legislativní proces je naprosto zřejmý. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako každý resort má povinnost věci připravovat, dělat a poslanci se k nim vyjadřují až ve chvíli, kdy dojde návrh do Poslanecké sněmovny. Já oceňuji kolegyně a kolegy ze sociálního výboru, kteří se zajímají a chtějí být účastni už toho procesu, kdy se věci připravují. Je to správně. Nakonec jsou to poslankyně a poslanci, kteří potom musejí návrhy schválit. Ale nicméně nemůžeme si jako poslanci tady říkat, že bez nás by ty věci nebyly. Ony se dějí, ministryně pracuje, ministerstvo pracuje. Byly by, možná ne v tom čase, který vy si představujete, možná o chvilku později, ale jsou, připravují se, dějí se.
Další faktická poznámka paní poslankyně Pekarová.
Já chápu, že samozřejmě budete, paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího, hájit svoji ministryni a budete ji podporovat. Ale buďme v tomhle případě velmi spravedliví vůči tomu, jak se to má zrovna s touto dávkou. Protože my tady neřešíme samozřejmě jenom její výši, ale my velmi často, a to právě díky poslancům, a tady úplně nad úroveň stranickosti, poslancům i vládní koalice, jsme se dostávali k tématu jejího vůbec přiznávání a ohromného problému, který tady v této oblasti je. Já jsem to tady vůbec nechtěla dneska zmiňovat v rámci toho tématu. Takže buďme spravedliví, že tady v tomto případě opravdu jenom díky tlaku poslanců se něco dělo.
Děkuji.